Nebo mi řekněte, kolikrát organizační výbor změnil zpravodaje? Kolikrát se to stalo? A jaké jsou ty důvody? Ale to, že na začátku byla ta změna v rámci organizačního výboru, to si myslím, že stojí tady za zmínku a za poznámku. Kdyby se to dělo na každé schůzi, tak bych to tady nezmiňoval, to je potřeba si říct. No a to je prostě zvláštnost. Nemusel bych se vším souhlasit, ale respektoval bych, že to prostě je nějaké rozhodnutí většiny. Pan ministr opakovaně říkal, že to je náš svět, váš svět, já si to pamatuju. V čem je ta změna? No a tenkrát to byl téměř útok na nezávislost České televize. Dnes tady měníte pravidla uprostřed běhu, nejste schopni to vysvětlit, jak jsem řekl na začátku, je to už druhý pokus, jak změnit Radu České televize, a nic se neděje. Miliony chvilek nedemonstrují, neprotestují. Letná není plná, Václavské náměstí není plné, ani dokonce Malostranské náměstí. Takže bych se chtěl zeptat i tady, prostřednictvím nevím koho, Milionu chvilek, kde v této chvíli jsou? Takže já pak poprosím pana ministra, že by tyto vtipné glosy pak řekl na mikrofon, ať se pobavíme všichni. My jsme tady minule dělali nějaké dělítky devíti, šesti a tak dále. Tak si můžeme dát kurzy matematiky dole v jídelně. Já jsem se ptal, jestli tam je víc práce. Je tam víc stížností? Důležité je být konzistentní. To je podstatné. Takže vám vlastně stačí pro volbu ředitele stejný počet jako dnes, ale máte o 3 radní více. Jinými slovy druhý dotaz, jestli můžu poprosit, v čem tkví ta přidaná hodnota této změny? Že už to nejsou dvě třetiny a je to jenom nadpoloviční většina? A poslední poznámka. A ten kontext je, co se tady děje od voleb v té oblasti mediální. To je nějaký kontext té situace. My ho musíme vnímat v nějakých souvislostech. A to je ten kontext, to se přímo týká této věci.
Jeden z mých kolegů se ptal, kdy se tento návrh zákona objevil ve sněmovně. Ten sněmovní tisk doputoval 30. června loňského roku. To znamená, uvolní se 3 místa v polovině letošního roku. Účinnost od 1. ledna 2024 znamená půlroční období, během kterého by měla být tedy provedena volba Poslaneckou sněmovnou, aby nezůstala 3 místa v Radě České televize volná, ale to je proti smyslu toho zákona. To znamená, že by se na velmi dlouhou dobu zablokovala volba těch dalších 3 senátních radních, a tedy vytvoření té proporcionality jedné třetiny ku dvěma třetinám. Ale samozřejmě tento argument vešel v účinnost teď, kdy je evidentní úsilí opozice o to, aby tento zákon, který posiluje odolnost veřejnoprávních médií, nebyl přijat. Tento argument by neplatil před půl rokem, kdyby byl bez dalšího přijat. Jsem pevně přesvědčený o tom, že ten mechanismus je správný, že tento mechanismus má být uveden v život v tento okamžik tak, jak jsem v loňském roce tento návrh zákona předložil. Chci jenom zdůraznit to, že naše vládní koalice nepřistoupí, dokonce chci zdůraznit, nepřistoupí nikdy na to, abychom ustoupili od principu koncesionářských poplatků. Já opravdu hluboce nesouhlasím s tím, co zde prezentovala paní kolegyně Balaštíková. Podtrhávám, že veškeré naše úmysly jsou, co se týká té malé novely, dlouhodobě veřejně, transparentně komunikovány, ale samozřejmě na půdu Sněmovny patří i taková debata. Ale v tom se nemůžeme shodnout. Jestli, pane kolego Nachere, prostřednictvím pana místopředsedy, jste opravdu přesvědčený o tom, že naše vláda má cenzurní plány? Nerozumím tomu. Je to samozřejmě vaše pozice, váš postoj. Jakkoliv je ten argument tady opakovaně bych řekl dokonce zesměšňován, tak já si za ním jednoznačně stojím. Je to logicky televize versus rozhlas. To je prostě názor, na kterém asi se neshodneme. Já si myslím, že je prostě správné, že to k tomu patří. Pokud jsem zapomněl na odpověď na jakoukoliv vaši otázku, jsem připraven znovu reagovat.
Tak dalším z přihlášených s faktickou poznámkou, kterou chce reagovat, je pan poslanec Juchelka, poté paní poslankyně Pastuchová a poté paní poslankyně Balaštíková.
Děkuji moc. Takže nerozumím tomu, když to tedy komplikuje ty politické pokusy o ovládnutí, proč jste tedy volili aklamací? To je moje otázka. Proč jste volili veřejně ty radní sami, bez opozice, bez jejích hlasů? Také jste řekl, že posiluje odolnost veřejnoprávních médií. No, já si myslím, že třeba před transparentností, jo, určitě ano. Vy ani, a to i slovy pana ministra Šalomouna, vy ani nejste schopni důvěřovat té Radě České televize, že si je schopna jako orgán, který je bytostně volen Poslaneckou sněmovnou, zvolit svého předsedu a místopředsedou, a říkáte jim v tom zákoně, kdo má být předsedou a místopředsedou, protože tam pravděpodobně budete volit asi nesvéprávné lidi.
Pokud se dostane na hlasování, já osobně to ustojím. tedy abyste, vážení pětioperátoři, tady svolávali mimořádné schůze, které pomůžou našim občanům a naší republice, ne odloženým politikům a zájmovým skupinám. A hlavně abychom to zvládli po volbách opravit.
Také děkuji. Pan ministr stahuje. Takže já nyní načtu omluvy, než přistoupíme k dalšímu řečníkovi.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Můj názor na kvalitu České televize je takový, že když se dívám na zpravodajství, tak vím, že tuto variantu mohu vyloučit, protože je to určitě jinak. Dovolte mi říct také několik vět k tomuto návrhu pětikoaliční vlády na změnu způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že z obou těchto médií se postupem doby staly vyloženě vládní propagandistické kanály, jak už tady bylo řečeno, respektive kanály propagující především ideologii liberální demokracie, progresivismu a unijního evropanství, tak otázka volby členů těchto rad začíná být z hlediska plurality a demokratičnosti našeho režimu až životně důležitá. A já si myslím, že ta diskuse, kterou tedy k ní vedeme, je velmi opodstatněná a naprosto nutná. Zapojení Senátu do voleb mediálních rad pak prý údajně posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům. Musím říct, že to je překvapivý statement, protože jak může už tak pochybnou nezávislost veřejnoprávních médií posílit jejich další poměrně brutální politizace? Jak by tuto nezávislost mohlo posílit to, že významnou část jejích členů bude volit v současné době politicky jednobarevný Senát, který sice má prakticky trvale téměř nulovou důvěru veřejnosti a kde vítězné senátní kandidáty v jejich volebních obvodech nevolí ani desetina oprávněných voličů? Takže o jaké odolnosti proti politizaci pan ministr mluvil? Možná o odolnosti vůči objektivitě a vůči vyváženosti veřejnoprávního vysílání. To je velmi pravděpodobné a to je asi to, co vidíme dneska v České televizi na vlastní oči. Jsou to místa, která jsou opět placena z peněz občanů, daňových poplatníků, a zejména v současné době bezprecedentního růstu veřejného zadlužení a škrtání na bezbranných důchodcích rozšiřovat jakýmkoliv způsobem státní správu opravdu nepovažujeme za vhodný způsob už jenom s ohledem na úctu k občanům, kteří se sami musí hodně ohánět, aby na konci měsíce zůstali v černých číslech a nedostali se do minusu a do dluhů. Tato vláda, která o sobě samolibě prohlašovala, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, zřizuje další pašalíky pro své oblíbence, klienty a nominanty. Takže co mám říct stovkám občanů, kteří mi denně píší a ptají se, proč vaše vláda za viníky bilionového státního dluhu označuje důchodce a chce přednostně brát peníze jim a na jiné položky nesáhne, protože jsou pro vás svaté? Už to tady bylo řečeno několikrát: předražené zbrojní zakázky, posílání českých zbraní na Ukrajinu, miliardové dary a dotace do zahraničí či soukromým subjektům. To se nedá změnit, tam se nedá ušetřit? Proč? Právě v těchto volbách se plně vypovídajícím způsobem ukazuje, jaké je rozložení názorů a preferencí ve společnosti. Je proto logické, že mediální veřejnoprávní rady volí právě a jedině Poslanecká sněmovna. Nemá smysl Senátu udělovat další neoprávněná privilegia a navíc hledat pro Senát další umělé kompetence, aby jeho zastánci mohli obhajovat existenci Senátu jako takovou i do budoucna. Je zde i další totálně nedemokratická a možná i protiústavní záležitost. Má to prý podle důvodové zprávy vyřadit účelově zakládané spolky.
Vážené dámy a pánové, já se budu věnovat narativu dezinformačnímu, který tady byl zmíněn v té diskusi. Je to mé téma. Já se na to podívám trošku jinak než ostatní. Dovolím si tedy popustit uzdu své nápaditosti a kreativity a z hlediska toho dezinformačního narativu bych chtěl tady zmínit problematiku těch dezinformací, které se nacházejí na sociálních sítích. A pak je to zneužíváno k tomu, že se řekne, podívejte se, máme tady dezinformace, musíme proti tomu bojovat. Takže já bych na to chtěl upozornit, aby to nebylo jako tak na hlavu trošku postavené, že ti, kteří chtějí omezovat svobodu slova, nakonec nešíří ty dezinformace.
Děkuji a s přednostním právem pan předseda Babiš.
No, o co tady vlastně jde? Jde o to, aby pan ředitel Dvořák zůstal ve funkci. Česká televize, my všichni platíme televizní poplatky, k tomu se ještě dostanu, není nezávislá. Česká televize je netransparentní. Českou televizi nekontroluje NKÚ. No a tyhle pořady, ten Tálibán a součástí Tálibánu je i Interview. Viděli jsme, Patrik Nacher jak tam byl, jak se vede ta debata. To jsou všechno pořady, které manipulují. Teď se tam objevuje nějaká světová ekonomka, akorát nám zapomněli říct, že ji platí pan ministr školství jako poradkyni. Nebo teď politolog nezávislý se stal poradcem pana prezidenta. Nebo bývalá bankéřka, která za naší vlády nás kritizovala, se stala poradkyní pana premiéra. Tam defilují nezávislí. No, oni nejsou nezávislí, protože někdo je platí. Události, komentáře, tam taky je to součást Tálibánu. A doufejme, že ten psychopat, který se hlásí za ředitele České televize, se nestane ředitelem. Takže tady se kolegové ptají, že proč to kvorum? No protože když ho tam budou mít a ten zákon projde, no tak potom se bude odvolávat těmi třetinami. Jaké mám důkazy? Žádné, ale ze zákulisí to takhle je. A my pana Dvořáka známe dobře. My jsme se chovali slušně, vždycky chodil za námi, DPH, toto. A proč pan Dvořák nezasáhl, když tam pan Wollner obtěžoval ty dámy? Proč nikdo nedodržuje etický kodex? A při té příležitosti bych ho rád vyzval, aby už neříkal, že tam není Babiš, protože Babiš tam nikdy nepřijde. A stínový premiér hnutí ANO je pan Havlíček. A pan Fiala tam chodí stále sám a že mu nikdo neoponuje. On nepotřebuje s námi mluvit. No tak to je zajímavé. Já musím ocenit, že se k tomu hlásí.
No to určitě. Znovu se budu v rámci jednání k tomuto návrhu asi opakovat, ale uvědomuje si vůbec pětikoalice, že bezhlavé zasahování do zákonných norem s sebou nepřinese jen chaos, ale také se to v příštím volebním období obrátí proti vám a nebude se vám to líbit? Nevím, jak se to tehdy říkalo, jestli je rozhlas modrý a televize oranžová, nebo naopak, ale někteří z vás si to jistě pamatují. A tak jsme v té době mohli sledovat, jak oběma veřejnoprávními kontrolními orgány prošla řada exponentů jmenovaných stran. Kouzlo nechtěného nastalo v okamžiku, kdy si napřed senátoři za pětikoaliční potenciál uvědomili, že by dokázali formulovat takový požadavek, ale naráželi na tehdejší exekutivu a Poslaneckou sněmovnu v minulém volebním období. Dnes už tu překážku nemají. Ta příležitost totiž nastala po posledních volbách a je to tady zpátky. Dnes koalice ovládá obě komory Parlamentu, za mě teda naštěstí ne ústavní většinou. No a tak je potřeba zúročit tento vliv překopáním všeho hlava nehlava. Hlavně ať nám do příštích voleb slouží. Určitou naději můžeme vkládat do prezidentského veta, ale nečekám, že by nově zvolený prezident chtěl měnit pravidla strukturám, které ho podporovaly, a médiím, která mu nepokrytě fandila. Zpátky ke starému systému. Představte si, že poslanci měli totiž v tajné volbě svoji hlavu, volili podle svého vědomí a svědomí, přesně jak zní jejich poslanecký slib. Teď to skončí. Nový model zajistí, aby koalice, alespoň do konce tohoto volebního období nebo nejbližších senátních voleb, vždy dodala tu správnou většinu do veřejnoprávních médií. A až to nastane, tak se můžeme vrátit k otázce cenzury. Ostatně jsem zvědav, ve které z veřejnoprávních rad se objeví bývalý poradce pana premiéra Klíma. Tipnul bych si tu televizní, ale ta rozhlasová asi taky není k zahození, že? Pojďme si probrat jednotlivé změny. Dvě třetiny budou vybírat poslanci, jednu třetinu senátoři. Všem současným radním zvoleným podle stávajícího zákona postupně doběhnou jejich aktuální mandáty. Na tato funkční místa pak bude členy i nadále volit Senát. Také na další tři funkční místa vedle tří nově vznikajících, která se uvolní jako první po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zvolí své zástupce Senát. Náklady na odměny tří nových radních půjdou z rozpočtu České televize, tedy z rozpočtu těch, kteří dneska musí ze zákona platit poplatky, stejně jako v případě vlastně všech dosavadních členů. A proč to zmiňuji? Vysvětlím. Ten smysl je jednoduchý - dodat do rady co nejrychleji své senátní kandidáty, získat hlasovací páku na to, aby mohlo být předvoleno vedení rady, pokud stávající předseda Novák nebude po vůli koalici, tak následně zvolit toho správného, následně také navolit toho správného generálního ředitele. Přitom minimálně u přechodných opatření bych rád viděl nějakou účast například Ministerstva kultury, ať jim pomůže, té České televizi, které ty peníze nestačí a neustále říká, že potřebuje víc. No ale jak politiky pětikoalice znám, tak oni radši zvednou koncesionářské poplatky, ať to zaplatí lidé - jak jim na lidech záleží, nám ukázali minulý týden - než aby se zamysleli nad tím, jak někde ušetřit. Návrhy na budoucí členy Rady České televize nebo Rady Českého rozhlasu mohou Sněmovně a Senátu posílat veřejné instituce, zájmové organizace, spolky, církve, školy a další právnické osoby. Platný však bude jenom takový návrh, který předloží organizace existující alespoň deset let. Ono je to vlastně jednoduché, protože já to také můžu otočit, protože účelově založené spolky, které tady máme více než deset let, budou nominovat ty vaše správné kandidáty a nikoho dalšího do toho systému nepustí, aby se jim a vám nikdo nenaboural do byznysu. Politici ztratí pravomoc odvolat celou Radu České televize nebo Radu Českého rozhlasu. Nyní to může Sněmovna udělat, pokud dvakrát po sobě neschválí výroční zprávy o fungování veřejnoprávních médií.
Děkuji. A další z přihlášených s faktickou je pan předseda Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi. Je to další útok na demokracii a pluralitu. Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Pětikoalice proto provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory, aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chce Fialova koalice ovlivňovat i volby. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu zabránit, protože my prosazujeme svobodu a demokracii, a skutečně, ti radní by měli reprezentovat všechny hlavní názorové proudy ve společnosti tak, jak žádá zákon, a nikoliv jen ty vládní.
Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím.
Pan ministr vyzval, jestli sdílíme stejný názor, tak jelikož nikdo zatím tu odvahu neměl, tak já mám tu odvahu vám to říct, že ten názor sdílím. A pokud neodpovíte tak, jak on chce, abyste odpověděl, tak vás neustále tlačí do té odpovědi, kterou on chce slyšet. Takže to je špatně. Takhle se prostě diskuse vést nemají. Já nevím, vidím kolegy tady sedět, doufám, že třeba budou reagovat taky, v každém případě to je můj osobní názor, a nejenom můj, ale i mého okolí. Protože pro mě to třeba dezinformace není, ale vy to vyhodnotíte jako dezinformaci, a čas ukáže, že to žádná dezinformace nebyla, pouze to byla nějaká metafora.
Děkuji za dodržení času.
A teď bych reagoval a odpověděl panu ministrovi kultury, jakkoliv zase uhýbáme od toho hlavního, což je novela zákona o České televizi a o Českém rozhlasu.
Děkuji. Také děkuji za dodržení času. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou neeviduji, tak se vracíme do obecné rozpravy a na řadě je pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím.
Vážené kolegyně a kolegové, ta diskuse je košatá, je bouřlivá a v zásadě, co z ní lze vysledovat?
Populismus, vážení. To je každý den. O tom mluví pan premiér. Všichni mluví o populismu. Já jsem populista. Já se k tomu hlásím. Tak nechť si to někdo přečte v té Wikipedii, co je to populista. To, že naše vláda dělala všechno pro lidi? A že naše hnutí v tom pokračuje a budeme v tom pokračovat? Samozřejmě. Takže to jsou všechno jenom nesmysly. Takže co říká? Jsme pokusnými králíky politického populismu, který rozložil zbytky státní správy a expertního rozhodování. Přemýšlel jsem, jak na takové chování moderátora velmi sledovaného pořadu reagovat, jak se bránit, a nakonec jsem se rozhodl, že nemám jinou možnost než do takového pořadu přestat chodit. Ušetříme si tak společně čas a energii spojené s hledáním volných termínů a s napínáním lidí, jestli premiér dorazí, nebo ne, a ochráníme je před klamavými upoutávkami, ve kterých ČT na hlavním kanále několik dnů informuje své diváky o tom, že jste mě do svého pořadu pozvali, aniž byste k tomu dodali velmi podstatnou informaci, že jsem pozvání nikdy nepotvrdil. To byla klasika. Vždycky to avizoval, já jsem to nepotvrdil a potom na poslední chvíli tam nechával židli. Vždyť to ten Klaus řekl: Média vám vyberou prezidenta a vy je zvolíte, protože vám vymývají mozky, vážení spoluobčané. Jsem přesvědčený, že mnoho diváků toto mé rozhodnutí pochopí, a někteří dokonce uvítají. Jsem rád, že těmto lidem, kteří mi psali a vyjádřili podporu, udělám alespoň malou radost, a možná někomu větší. Toto jsem psal v roce 2020, kde jsem definitivně řekl, ale pan Moravec stále říká, že tam mám pozvání.